Jeho se hlasoval dřív, nebyl přijat, o tom mém už se hlasovat nemohlo. Tak jsem si ho dovolil předložit znovu tady na plénu a znovu vás poprosím, řekněme smířlivě, zkusme se nad tím zamyslet.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Než udělím další slovo, přečtu omluvu. Nyní dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Marek Benda.
Já se přiznám, já tedy odmítám regulace z principu, takže s tím mám velký problém. Nevím, jestli tam někoho měl z rodiny, ale doufám, že to byla prázdná rekvizita. To si řekněme na rovinu, to nejsou tyto restaurace, o kterých víme, že samozřejmě tam je jeden hospodský, většinou majitel, a ten tedy rozhodně večeře pro takovéto složení návštěvníků asi chystat nebude. Když slyším tady odpůrce kouření, tak já tomu rozumím. A rozhodně mně vůbec nevadí, že veřejná sféra si tu regulaci už dávno udělala. Ale samozřejmě tady je to přece úplně jiný problém. Pokud rodiče jsou rozumní, tak v autě nekouří. Nepřebírejme zodpovědnost za rodiče. Tady se nezapálí doutník, někdy také ano, ale tady se vypije sklenička alkoholu.
Děkuji panu ministrovi, který tím otevřel znovu rozpravu.
Tak pan ministr chtěl otevřít rozpravu, je třeba říct. My jsme tomu odolávali, vy jste tomu podlehl. To je prostě pravda. Vy moc dobře víte, že soukromí dopravci tam tu podmínku chtěli. A taky moc dobře víte, že ta podmínka tam není. Není tam ta podmínka. Tak si tady nevykládejme pohádky a řekněme to na rovinu. Bez debaty v Parlamentu, bez debaty s opozicí? A to vám je úplně jedno. A říkám, ani jste tam nezakotvili povinnost soutěžit. Ale podle mých informací - já samozřejmě neznám text těch smluv, ale z veřejné debaty jsem zjistil, že tam ta povinnost prostě není. A ta soutěž prostě zkvalitňuje služby a současně taky snižuje cenu. Takže na tom vydělá cestující. Pak ta debata není férová. Já se cítím v nevýhodě, logicky. A já jsem to tady dal jenom jako příklad, ať se nebavíme o memorandu s Českými dráhami a o podpoře regionální železnice. Můžeme o tom debatovat jindy. Taková ta představa - stát si nakoupí vlaky a bude je půjčovat dopravcům... Ale když o tom nedebatujeme, tak se nezlobte, vy to možná máte v rámci koalice vydiskutované, ale my se nic nedozvíme.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi i panu ministrovi. Pane ministře, hezky jste nám otevřel tu rozpravu.
Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za otevření rozpravy.
Eviduji jeho návrh na zkrácení lhůty. Mám tu ještě s faktickou poznámkou pana poslance Kudelu. Pane poslanče? Ne. To jste jenom šimral tlačítko. Odmazávám vás tedy. A to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak jak to navrhl pan poslanec Petr Bendl. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 7. září 2016 na 49. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej na návrh pana poslance Františka Laudáta přerušili a odročili do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. A ptám se, zdali má zájem o nové úvodní vystoupení. Nemá pan ministr zájem, děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor se tiskem 747 zaobíral třikrát. Nejprve 11. května 2016, kdy svým usnesením 266 přerušil projednávání ve výboru, poté projednával na svém zasedání 8. června 2016 tento tisk a svým usnesením 284 opět přerušil projednávání tohoto tisku.
Prosím, pane předsedo.
Hezký dobrý podvečer, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jen velice krátce. To bych chtěl podtrhnout. Samozřejmě reaguje už na to, co tady říkala paní ministryně, na oprávněné potřeby praxe. Je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, ať už to je článek 28 Listiny základních práv a svobod, anebo ať už to je i s článkem 27 také této Listiny. A ani z tohoto návrhu nevyplývá, že by bylo velké zatížení zaměstnavatelských organizací. Předpokládám, že propustíme tento návrh do druhého čtení, tak abychom se s tím mohli ve výborech zabývat.
Otevírám obecnou rozpravu. Připraví se paní kolegyně Adamová.
Nenapadlo mě nic jiného. Ale budiž. Nic konkrétního. Ano, byla dlouhá debata. Někdo se na tom shodl. Splňuje to všechny předpoklady českého právního řádu i mezinárodních závazků a Ústavy. Já to prostě nevím.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi.
Vím, že už je pokročilá hodina, dámy a pánové, nicméně projednáváme poměrně zásadní novelu a jednu z opravdu rozsáhlých novel zákoníku práce, které mají vliv na pracovní trh. Chtěla bych tady především říci, že tento návrh přináší řadu věcných změn, ale i celé pasáže terminologicky přepracovaných paragrafů. V řadě případů je to pak samozřejmě ke škodě, neboť důležitým prvkem právních jistot je i kontinuita práva a nová terminologie řazení a číslování paragrafů i hlav a přesouvání ustanovení z jedné části zákona do jiné znesnadňují orientaci v zákoně. Také mnoho nových odkazů na jiná ustanovení zákona formou číselného odkazu - mám tady i konkrétní příklady, ale k těm se zřejmě dostaneme až na projednávání ve výboru - výrazně komplikují efektivní používání zákona. Důvodová zpráva tvrdí, že cílem je prohloubení flexibility pracovněprávních vztahů. Kdybych se měla vyjadřovat k jednotlivým věcným změnám, tak například zavedení nové kategorie vrcholových zaměstnanců je úplně zbytečné. Navíc je špatně pojaté, protože kritériem pro zařazení do této kategorie je výše příjmu. To asi cítíme všichni, že je nesmysl. Bylo by to jednoduché, elegantní a bylo by to i používané. Drobné, zejména parametrické změny jsou navrženy u úpravy konta pracovní doby a pružné pracovní doby včetně převedení do jiné části zákona a hromadného propouštění, zpracovávání sociálního plánu. Zásadní změna je v počítání dovolené, kdy dosavadní způsob počítání dovolené a odpracované doby pro výpočet jejího nároku na dny se mění na počítání na hodiny poskytnuté dovolené i odpracované doby. Odbourají se tím některé drobné nesrovnalosti zejména při směnném provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, ale evidence a výpočet bude podle mého názoru mnohem složitější a pracnější než dosud. To je krok naprosto špatným směrem, protože preventivní účinky tohoto sankčního krácení dovolené byly velmi důležité pro potenciální absentéry.
Já vám, paní poslankyně rozumím. Já bych vás stejně musel v 19 hodin přerušit, protože nikdo nenavrhl pokračování projednávání zákonů po 19. hodině. Takže paní kolegyně, nemohu jinak než vás požádat, abyste svůj projev dokončila při pokračování tohoto přerušeného bodu, až bude znovu zařazen. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, přerušuji tento bod. Potom bychom pokračovali tím, co je předmětem, nebo hlavním předmětem této schůze, a to je státní rozpočet. Jsou tam ještě i další body, ale to uvidíme, na které se dostaneme.
Přílišná regulace naopak vede k tomu, že tyto regulace jsou porušovány. Takže zákaz by byl pouze formální. Osobně nejsem za přílišnou podrobnou regulaci, spíše jsem za nastavení rámcových pravidel, která bude společnost dodržovat a budou jasně vymahatelná. Podrobná regulace, jak už jsem řekl, se podle mého názoru, míjí účinkem. Nelze totiž předvídat všechny podrobnosti a události, které mohou v reálném životě vlastně nastat. Ano, to je právě ten typ správné regulace, kdy to dokážeme jasně regulovat. To znamená, bude obchod, ve kterém se to bude prodávat, budou tam mít přístup pouze osoby starší 18 let, takže to je typ správné regulace. To si uvědomme. Takto to lze regulovat. Nicméně v zákoně je stále plno nesmyslů, paradoxů a nesprávné, špatné regulace. Uvedu vám jeden příklad. Ten příklad samozřejmě nebude jenom jeden, bude jich více. Tento paragraf osobně navrhuji vypustit, protože je technicky obtížně realizovatelný. Tam se ve své podstatě zakazuje prodej alkoholu nebo tabákových výrobků v automatech, ale v praxi by to znamenalo, že by se nemohlo prodávat vůbec nic. Takže to je obtížně technicky realizovatelný krok, takže tento paragraf navrhnu v podrobné rozpravě úplně vypustit. Od čeho má být odděleno v tomto případě? Možná tomu nerozumíte ani vy, od čeho to zboží mám oddělovat. Jedná se, dámy a pánové, o prodej přes internet. Takže ale přísně vzato to prakticky může být zásah do osobní svobody. O mně jako občanovi bude někdo někde vědět, co, kde, kdy, v jakém množství kupuji. Opět, co je komu do toho? Jestliže jsem občan, kterému je více než 18 let, a koupím si například několik lahví tvrdého alkoholu přes internet, tak co je komu do toho. Já to mám jako prostor své osobní svobody. O té jsem mluvil na začátku, kdy v současné době máme úpravu zákazu kouření v restauracích nebo provozovnách stravovacích služeb, to je jedno, jak to nazveme v tuto chvíli, tak my máme naprostou benevolenci. My říkáme majitelům a provozovatelům, nechť si dělají, co chtějí. Takže v současné době platí stále stejná úprava. Toto se respektovalo do roku 2005 a i v současné době stále existují provozovny, které si to takto upravují samy o sobě. A pro tento příklad mám argument takový, že snad provozovatelé nebo majitelé sami dobře vědí, kdo jim do té patřičné provozovny chodí, ať to jsou kuřáci, nebo nekuřáci. Podle toho si oni rozhodli, zda chtějí mít kuřácké, nebo nekuřácké zařízení. To, že samozřejmě načichnu, nebo to, že si tam jdu zkazit zdraví, nějakým způsobem sám reflektuji a je to podle mého nejlepšího vědomí a svědomí a musím s tím samozřejmě počítat. Jak chcete zjistit, kolik ten dotyčný má promile? Nyní se ale pojďme podívat na to oblíbené téma zákazu kouření v provozovnách stravovacího zařízení. Možná by bylo dobré, kdyby mě poslouchal pan poslanec Vyzula prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, on existuje v řadě zemí včetně Irska. Já jsem tam používal určitým způsobem postavení Rakouska. Všimněte si toho dlouhého období tří let. Položme si otázku, proč Rakousko si na to dalo tři roky.
Nenašlo se. Každá jedna osoba. Ale je to věc nějakého názoru. Za prvé, zákonem budeme soudit tam, kde jsou nějaké soudy, tahanice. O to se tady bude hrát. Pak byste měli mít také k dispozici nějakou analýzu. Protože když vezmu tam, kde je to vyhrocené, tak je to letiště Příbram, letiště Kladno a v jiném gardu letiště Líně. Ale nemělo by to skončit nějakým nicneděláním, protože i paní ombudsmanka vyzývala, že je neudržitelné, aby byla zřejmě porušována ústavní práva občanů mít svůj majetek, nějak s ním nakládat.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Ale žádné návrhy z pozadí nebyly. To mně přijde úplně absurdní. A celá story s letištěm Líně je zářným příkladem toho, jak to být nemá.
Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal.
Dobrý den, pane předsedající. Já bych kolegyně a kolegy jenom rád seznámil s tím, protože se nechci vůbec pouštět do té dohody, kterou oba ministři uzavřeli, ale to, čím se zabýval výbor pro obranu a proč si také vyžádal případně projednání této situace. Tuto nejistotu, nebo tuto obavu explicitně formulovali zástupci Ministerstva obrany. Apeloval bych na oba rezorty, aby tento aspekt věci měly v úvahu. My jsme v případě nutnosti závislí na schopnosti přijmout podporu od našich spojenců v převaze leteckou. A to, že bychom se ubránili sami, v této chvíli není pravděpodobné.
Další faktická poznámka pan poslanec František Laudát. Po něm pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou.
To, co říká pan kolega Gabal, tak jinými slovy. A ať mi nikdo neříká ve shodě. My jsme zažili nějaké uzavřené jednání hospodářského výboru, které se netěšilo příliš velké pozornosti, ale nám to tam stačilo.
Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Mám za to, že jsem nechal hlasovat o všech návrzích, které padly. Pane ministře prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl předkládaný vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ale vrátím se tedy k tomu tématu.
Pokud máte potřebu si něco vydiskutovat, tak mimo jednací sál.
V prvním čtení návrhu zákona a také při jeho projednávání ve výboru pro zdravotnictví zazněla v rámci diskuse jak podpora návrhu, tak i některé kritické připomínky. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen, že tato právní úprava přispěje ke zlepšení situace v oblasti ochrany před návykovými látkami a bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatelstva. Proto věřím, že návrh zákona při dnešním projednávání podpoříte. Děkuji vám předem za pozornost.
Děkuji, pane ministře. My jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Myslím, pane předsedo, že bych mohl přečíst usnesení výboru... Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sněmovní tisk 828, včetně přijatých pozměňovacích návrhů. Zmocňuje zpravodaje výboru poslance MUDr. Jaroslava Krákoru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. Jak jsem již řekl, normální je nekouřit!
Otvírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím dvě přihlášky.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. Opět se dostáváme do pozice, kdy začínáme projednávat protikuřácký zákon. Alespoň tak to nazývají média, že se jedná pouze o protikuřácký zákon. Nicméně to není pravda. Prioritně budu čerpat zkušenosti ze Slovenska, Rakouska, Německa, případně Polska, protože se jedná o státy, které mají přibližně podobný historický i kulturní vývoj. Všechny tyto státy dělají částečnou regulaci zákazu kouření.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já jenom velmi stručně. K návrhu zákona jsem navrhl tři okruhy pozměňovacích návrhů. Proto navrhuji zpřesnění a zároveň se zpřesňuje stav, kdy vzniká náhrada řešící výši náhrady. Dále se upřesňuje, co má obsahovat doklad o vlastnictví či jiném vztahu k letištním pozemkům, který se přikládá k žádosti o provozování letiště. Je definován vyvlastnitel a podmínky pro možnost vyvlastnění. Zároveň se mění zákon o vyvlastnění a zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já možná k tomuto návrhu zákona bych měl několik připomínek. A opravdu to byl, řekl bych, střet, který já nepamatuji, že by někdy takový byl. Ale ono je to trošku jinak všechno, protože já jsem najednou obdržel z Ministerstva obrany opět připomínky, opět obavy. Druhá věc. A 5 kilo u takového modelu je neuvěřitelný rozdíl.
Jsme pořád v obecné rozpravě.
Na jedné straně je tady požadavek, aby se hájila práva všech majitelů pozemků pod letištěm, na druhé straně je tady pohled některých vlastníků, kteří chtějí, abychom zákonem zabezpečili to, že se na ta práva až tolik dbát nebude. Takže já si myslím, že tohle je záležitost, která by opravdu potřebovala delší debatu.
S faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa, po něm s přednostním právem pan předseda Laudát a pan ministr Stropnický.
Tam jsou zakomponovány problémy, které se tady vlečou, já bych řekl, desítky let.